Nicméně za mne bylo k této změně stanovisko nedoporučující. Ten návrh byl následně stažen, protože ve Sněmovně nebyla dostatečná podpora pro projednání toho zákona v této formě. Senátem schválená regulace, která je do zákona o zadávání veřejných zakázek přesouvána ze zákona o střetu zájmů, vychází z pozměňovacího návrhu Jakuba Michálka a ještě jej následně upravuje. Já jsem tento návrh v Senátu podpořil v momentě, kdy ovšem dávám na jakousi misku vah několik aspektů. To však nezpůsobuje žádné zásadní problémy a budou odstraněny výkladem. Děkuji za možnost úvodního slova.
Nyní bych poprosila, aby se slova ujal senátor Josef Bazala.
Pozměňovací návrhy jsou tři. První pozměňovací návrh se týká navýšení limitů pro veřejné zakázky malého rozsahu. Reaguje na růst cen stavebních prací i služeb v posledních letech. Tyto limity byly přísnější než evropská legislativa. Za posledních více než devět let ceny výrazně stouply, v důsledku čehož jsou dopady zákona daleko striktnější a ukládá zadavatelům povinnost vypisovat veřejnou zakázku pro daleko větší podíl nákupu služeb a stavebních prací. Tento pozměňovací návrh byl předložen s velkou podporou Asociace krajů, Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Pro pozměňovací návrh hlasovalo 57 ze 75 přítomných senátorů a senátorek napříč politickým spektrem, což je ukázka jeho potřeby. Vzhledem k postavení člena vlády či vedoucího jiného ústředního správního úřadu a rozsahu jeho exekutivní moci se současné pravidlo bude nově vztahovat pouze na veřejné zadavatele, kterým je Česká republika, Česká národní banka, státní příspěvkové organizace a jiné právnické osoby, které Česká republika, Česká národní banka nebo státní příspěvkové organizace převážně financuje. Může v něm uplatňovat rozhodující vliv nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů jeho statutárního nebo kontrolního orgánu. Pro tento pozměňovací návrh hlasovalo 72 ze 75 přítomných senátorek a senátorů s podporou předkladatele, tedy Ministerstva pro místní rozvoj. Třetí pozměňovací návrh napravuje legislativně technické vady v návrhu zákona, terminologické nepřesnosti a odkazy na zrušené právní předpisy. Ministerstvo pro místní rozvoj se k návrhu vyjádřilo kladně. Pro tento pozměňovací návrh hlasovalo 69 ze 74 přítomných senátorů a senátorek s podporu Ministerstva pro místní rozvoj.
To je jedna záležitost, o které bych chtěl na zemědělském výboru při tomto projednávání hovořit, takže to je věc týkající se ochrany životního prostředí. To, že tam je snaha, aby, jestli jsem to dobře pochopil, vůbec měli pracovníci ÚKZÚZ možnost tuto výrobu dostat pod kontrolu, tak to je zapotřebí dát do zákona, což je zase v pořádku. Ale tady si nejsem tedy zcela jist, jestli je to úplně vhodně vyspecifikováno a doloženo. Já vám děkuji za pozornost.
Táži se zase ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Obecnou rozpravu tedy končím. Táži se na závěrečná slova? Není zájem.
Je to pozměňovací návrh poslanců. Karla Smetany, Michala Kučery, Tomáše Dubského, Petra Bendla a Jakuba Michálka.
Nikoho nevidím, končím tedy podrobnou rozpravu. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Nyní bychom přistoupili k bodu číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr Michal Šalomoun. Prosím, ujměte se slova.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, hlavním cílem předkládaného návrhu zákona, kterým se mění zákon o Rejstříku trestů a některé další zákony, je zrušení Rejstříku trestů jako samostatné organizační složky státu a převod výkonu jeho agendy na Ministerstvo spravedlnosti. Je třeba zdůraznit, že dochází pouze ke změně subjektu, který evidence dnes vedené rejstříkem trestů vede. Návrhem se nikterak nemění pravidla pro vedení evidence trestů a přestupků a pro poskytování výstupů z nich.
Děkuji, pane zpravodaji. Prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Ano, pan poslanec Feranec. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut.
Můžu poprosit jenom ještě?
Ano, já děkuji. Pánové a dámy, prosím o ztišení, pokud máme cokoliv k řešení, a platí to zejména pro levou půlku sálu, tak se přesuňte do předsálí, ať může pan předseda pokračovat ve svém vystoupení.
Rodiče jsou tak nuceni pro své děti hledat prakticky jakákoliv studijní místa, aby jinak neskončily v září na úřadu práce. Tento demografický vývoj je tedy dlouhá léta dobře známý a na tuto situaci se bylo možné bez problému postupně připravit. K těm krátkodobým patří rozšíření povolených kapacit studentů ve třídách a dočasné pronájmy dalších vhodných prostor pro potřeby škol. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL navrhuje v rámci opatření, které zavádějícím způsobem nazývá důchodovou reformou, výrazné zhoršení a zpřísnění podmínek státní podpory dobrovolného penzijního spoření občanů. Konkrétně se jedná o významné omezení a v některých případech až o zrušení státních příspěvků na tento typ spoření. Příspěvek od státu tak mají nově dostávat jen ti občané, kteří si své úspory z penzijního spoření nechají posílat po dobu deseti let ve splátkách jako rentu. Když si je vyberou jednorázově, o státní podporu přijdou. Jde o naprosto nedůvodné a diskriminační opatření, které trestá zodpovědné občany, kteří se dlouhodobě zajišťovali na stáří. To jsou opět demotivující návrhy, které oslabí ochotu občanů spořit sobě nebo svým dětem a vnukům na penzi. Hnutí SPD naopak navrhuje rozšíření a zvýšení státní podpory penzijního spoření. Státní příspěvek bychom poskytli i při měsíčních úložkách nižších než 300 korun měsíčně, abychom tak výrazněji podpořili nízkopříjmové a mladší občany. Hnutí SPD s těmito návrhy nesouhlasí. Podpora v nezaměstnanosti je pojistnou dávkou. Oni si to platí to pojištění a teď vy jim to chcete omezit. Ukončení poskytování kompenzace v případě nevyplaceného odstupného se zase negativně dotkne občanů s předchozími nižšími pracovními příjmy.
Řešení navrhované pro odstranění těchto nedostatků musí být provedeno výlučně legislativní cestou garantující vytvoření podmínek nutných k zabezpečení účinného řešení krizových situací v budoucnu. Navrhuji, aby byl návrh zákona přikázán hospodářskému výboru jako garančnímu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Cílem předkládaného návrhu je tyto nedostatky odstranit a v tomto směru stávající zákon potřebné působnosti správy doplnit. Celkově se můžeme ztotožnit s obsahem návrhu zákona, kde jsou reflektovány potřebné změny efektivních postupů při hospodaření se státními hmotnými rezervami. Dovoluji si však upozornit na možnost vlády, že bude moci ve specifických případech také nařizovat využití přijatých hospodářských opatření pro stav ohrožení státu i v nouzovém stavu, to znamená výrazné rozšíření její pravomoci, a toto bude potřeba projednat na odborné úrovni výborů a na plénu Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.
Žádnou přihlášku nevidím. Není tomu tak. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je
Omlouvám se za to krátké zpoždění, které jsem způsobil, o to se pokusím být kratší ve svém úvodním slově, protože tento návrh zákona je podle mého názoru nekonfliktní, politicky nekonfliktní, jedná se o plně transpoziční předpis, implementuje nařízení Evropské unie o pilotním režimu pro tržní infrastruktury založené na technologii distribuovaného registru. Myslím, že z této věty je nám všem úplně jasné, o co se uvnitř tohoto návrhu zákona jedná, upravuje se totiž definice investičního nástroje tak, aby zahrnovala i investiční nástroje vydané s využitím technologie distribuovaného registru, takže se rozšíří definice investičního nástroje. Nařízení stanoví maximální hodnotu evidovaných nebo obchodovaných finančních nástrojů v pilotním režimu. Zákon pak zmocňuje Českou národní banku stanovit nižší mezní hodnoty, pokud si to vyžádá situace na trhu v České republice. V rámci pilotního režimu se rozšíří okruh osob, které mohou vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, kromě centrálního depozitáře nově také burza a obchodník s cennými papíry. S ohledem na nově vydané sdělení Evropské komise se novelou rovněž aktualizují částky velkých pojistných rizik a minimální kapitálové požadavky v zákoně o pojišťovnictví.
Co se týče úspor v sociálním systému, SPD považuje za prioritní okamžité ukončení zneužívání sociálních dávek takzvanými nepřizpůsobivými, tedy osobami, které se dlouhodobě vyhýbají práci, ačkoli pracovat mohou. Rádi bychom, aby to tady vláda vysvětlila. A jako poslední, pátý bod, mimořádný bod na schůzi Poslanecké sněmovny bych chtěl zařadit bod s názvem Evropská unie zdraží lidem energie. A teď, abych to přeložil do srozumitelného vysvětlení, co to znamená pro občany České republiky. Experti považují tento plán za nerealizovatelný, jelikož by se jednalo o výměnu celkem 30 milionů plynových kotlů, přičemž v mnoha budovách je to i technicky nemožné. Tato regulace by znamenala faktický konec dnes široce využívaného plynového vytápění, a hlavně našim domácnostem by to opět razantně zvýšilo náklady na energie na kritickou až likvidační úroveň se všemi představitelnými negativními ekonomickými i sociálními dopady. Protože nás zajímá v SPD, jak se k tomu postaví Fialova vláda. Jak se k tomu postaví? Ceny za ty technologie a za ty změny jsou v podstatě stejné, často na Západě ještě levnější.
Také děkuji za předložené návrhy. Děkuji za slovo. Jedná se o sňatky, srovnání práv pro stejnopohlavní páry, známému zákonu jako manželství pro všechny. Bohužel k tomuto podezření už tady docházelo.
Také děkuji. A nyní jsem přihlášená já, takže počkám, až dorazí paní předsedkyně, opět se vystřídáme při řízení schůze.
Oceňuji úroveň ticha, doufejme, že vydrží.
Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Opravdu se na mne obrací velké množství starostů, kteří mají problém s výzvou na základní školy v integrovaném regionálním operačním programu. Na základě této výzvy přišlo Ministerstvu pro místní rozvoj 143 stížností na to, jak ta výzva probíhala.
Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych tady předstoupil se svojí zpravodajskou zprávou ke sněmovnímu tisku 405, tedy k vládnímu návrhu novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Vymezení velkých pojistných rizik a stanovení částky absolutní dolní meze pro výpočet minimálního kapitálového požadavku lze pak provést pouze tímto zákonem, proto je obsažen v návrhu i změna právě zákona o pojišťovnictví.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí? S přednostním právem pan ministr. Děkuji, váš návrh jsem si poznamenal. Ptám se, zda někdo další se hlásíte do rozpravy? Není tomu tak, v tom případě končím obecnou rozpravu. A ptám se, zda si chcete vzít závěrečná slova, pan ministr nebo pan zpravodaj? Není tomu tak. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Já se ptám, zda někdo chcete přikázat tento tisk jinému výboru jako garančnímu výboru? Žádný návrh nevidím. Hlasování s pořadovým číslem 121, přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro návrh 116, proti nikdo. Nikdo se nehlásí. Já vám děkuji. A ještě dám hlasovat o jednom návrhu. Kdo je proti? Konstatuji, že lhůtu na projednávání jsme zkrátili na 25 dnů. Otevírám další zákon a tím je
Pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych uvedl materiál Ministerstva průmyslu a obchodu předkládaný na dnešní schůzi k projednání. Jedná se o návrh změn v systému investičních pobídek, které mají být provedeny novelou zákona o investičních pobídkách. Na jejím základě dojde k výrazné procesní změně. Navrhuje se zrušení stávající povinnosti Ministerstva průmyslu a obchodu předkládat vládě k projednání každou žádost o investiční pobídku. Závazné rozhodování vlády v závěrečné fázi schvalování žádosti o investiční pobídku bylo do zákona zavedeno v roce 2019 a ukázalo se v praxi jako problematické a neefektivní. Tato nejistota vede ke ztrátě důležitých projektů při snaze o jejich umístění do České republiky a riziku odlivu některých investorů. Vláda by měla proto posuzovat pouze strategické investiční akce, které žádají o finanční příspěvek na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ze státního rozpočtu. Ministerstvo průmyslu a obchodu současně zřídí pracovní expertní skupinu ze zástupců svazů, dotčených rezortů a odborné veřejnosti, která bude pravidelně vyhodnocovat účinnost systému investičních pobídek, sledovat aktuální hospodářské trendy a na jejich základě budou navrhovat změny nastavených parametrů. Předložený návrh zákona zkrátí, zjednoduší a zefektivní proces poskytování investičních pobídek a přispěje k naplnění jeho cíle, kterým je efektivně získat ty nejpřínosnější investice na území České republiky, což je zejména v těchto nejistých ekonomických podmínkách důležité pro udržení dalšího hospodářského rozvoje a odolnosti české ekonomiky. Vláda návrh zákona projednala a schválila dne 22. března tohoto roku.
Já vám děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Michael Rataj.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jedná se o vládní návrh zákona z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu o investičních pobídkách.
Jejich cílem může být snížit investiční rizika a zvýšit atraktivitu podnikatelského prostředí. To jsou ty výhody, to jsou výhody na posílení konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru. Tím, že nabízíme atraktivní pobídky pro investory, můžeme přilákat již zmíněné zahraniční investice a zapojit se tak do globálního ekonomického dění. A já bych tady rád slyšel, jestli Česká republika půjde tím směrem. Investiční pobídky jim poskytují příležitost prosperovat a spolupracovat na budování lepšího světa. To je zajímavý moment, protože na jednu stranu my říkáme, že podporujeme velké mezinárodní koncerny, a na druhou stranu zase říkáme, že je to špatně a že bychom se spíš měli zaměřit na malé podnikatele a střední podnikatele. Vidím tady jistou nekonzistentnost v prohlášení vlády.
Prosím, máte slovo.
Inflaci v této zemi známe všichni, nárůst cen jednotlivých řeknu typů veřejných zakázek nebo služeb, dodávek prací, které spadají do režimu veřejného zadání, asi známe všichni. Takže to jsou nepochybně argumenty, ať už snížení byrokratické zátěže, nebo reflexe ekonomického, zejména inflačního cenového vývoje v naší zemi. To by byly argumenty pro podporu tohoto pozměňovacího návrhu. Bohužel, i takové věci se v právním řádu České republiky stávají. Tak by komplexní novelizace zákonů měla probíhat. Ta novela je opravdu komplexní.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Je to takhle v pořádku, pane předsedo? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Vypořádali jsme se tedy se všemi návrhy na úpravu programu. Přečtu ještě další omluvu: omlouvá se pan poslanec Havránek od 17 hodin z pracovních důvodů. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.
Omlouvám se, už se nějakou dobu hlásím.
Vítám zde mezi námi pana senátora Josefa Bazalu. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, vážený pane senátore, návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek, který byl 23. března Poslaneckou sněmovnou schválen a následně postoupen Senátu, nebyl Senátem schválen ve verzi, které bylo postoupeno z Poslanecké sněmovny, ale byl Poslanecké sněmovně vrácen k dalšímu projednání ve znění pozměňovacích návrhů přijatých dne 10 května na plénu Senátu.
Takže kolegové, kolegyně, prosím, abyste své hovory přesunuli do předsálí, aby pan ministr mohl pokračovat v důstojném prostředí.
Novela je obecně považována za potřebnou a odbornou veřejností v oblasti zadávání veřejných zakázek je očekávána a podporována. Ale to není pouze ten jediný argument. Nastavení limitů je systémová záležitost.
Já vám přeji hezké odpoledne, přebírám řízení schůze. Poprosím vás o ztišení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 97, přihlášeno 171 poslanců a poslankyň, pro 166, proti žádný. Nyní tedy budeme hlasovat jednotlivě po bodech. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Hlasování číslo 99, přihlášeno 174 poslanců a poslankyň, pro 152, proti žádný. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 101, přihlášeno 174 poslanců a poslankyň, pro 155, proti žádný. Schválili jsme tedy všechny čtyři volební body. Návrh byl zamítnut, a dále tedy nebudeme hlasovat o pevném zařazení.
Děkuji za slovo. Já tedy předpokládám, že určitě vystoupí pan ministr průmyslu a obchodu, který se vyjádří k tomu, jak jsou ošetřené strukturálně postižené kraje, a jestli se tedy v tom zákoně o investičních pobídkách objeví to zvýhodnění.
V tom vystoupení jsem reagoval pouze na to, že paní kolegyně řekla, že současná právní úprava v České republice, míním právní úpravu veřejných pobídek, nijak nezvýhodňuje strukturálně postižené regiony.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Podle Evropského výboru regionů, který je poradním orgánem Evropské unie, je nejrychleji chudnoucími regiony Karlovarský a Ústecký kraj. My v Karlovarském kraji bohužel máme toho černého Petra a potřebujeme pomoc.